Takže k proceduře: návrhy legislativně technických úprav, zde jenom konstatuji, že nebyly předneseny, návrh A, návrh B a zákon jako celek.
Ano.
Jak jsem již konstatovala, návrhy legislativně technických úprav nebyly předneseny, proto přistupujeme k návrhu A. Tento návrh A podala Zuzana Ožanová a Ivan Bartoš.
Návrh byl přijat.
Návrh B podal poslanec Ivan Bartoš. Ústavně-právní výbor doporučuje.
Kdo je proti?
Návrh zákona jako celek.
Návrh usnesení byl přijat. A my se vracíme k bodu číslo
Můžeme zahájit hlasování. Můžeme se přihlásit. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Děkuji všem zúčastněným za spolupráci.
Budeme pokračovat bodem
Opravdu velmi krátce, stručně připomínám, návrh zákona po komplexní analýze navrhuje zrušit či prohlásit za výslovně zrušené přes 10 000 vyhaslých právních předpisů, čímž dojde k pročištění a zpřehlednění právního řádu České republiky. A jedna připomínka k předloženému - Ono už to bude velmi krátké. Pokud jde o jediný předložený pozměňovací návrh, obsahuje především legislativně technické připomínky a byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, proto jej podporuji.
Dobrá. Je tu nějaký návrh na jinou proceduru? Protinávrh k proceduře?
A zde bych se velmi ráda obrátila s úctou a pokorou i na některé vážené kolegy z ODS, protože ta matematika je prostě neúprosná, i když vás tu sedí velmi málo, samozřejmě. A i vaše hlasy, aspoň některých z vás, budou nebo by byly potřeba pro to, aby tento návrh prošel do dalších čtení. Základními principy vaší strany, kvůli nimž vám voliči dávají svůj hlas, je rozpočtová odpovědnost, odpovědnost za vlastní život a více svobody místo neustálých kontrol. Tato novela občanského zákoníku přináší samozřejmě i odpovědnost, protože manželství je právní smlouvou, která přináší nejen práva a svobody, ale také povinnosti a závazky. Pokud jde v uvozovkách o konkurenční zákon o ústavním zakotvení manželství jako svazku muže a ženy - a já ho rozhodně nijak neznevažuji - již od roku 2002 se snaží američtí republikáni prosadit Marriage Protection Amendment, to bylo naposledy v roce 2013 a 2015, a tento zákon se nedostal nikdy ani do výborů. A to prosím v daleko konzervativnějších, federálně myšleno, Spojených státech, než je Česká republika. Ve Francii je to mariage, ve Španělsku matrimonio z latinského matrimonium, složeného ze slova mater a ze sufixu monium neboli jednat a konat. Je zde vidět, že i historie zcela jasně viděla, že manželství především znamená zápřah pro matku. Doba se naštěstí už v mnohém posunula. To, že se postupem času mění významy slov a to, co pod ně podřazujeme, je zcela běžný etymologický jev, což by vám jistě potvrdil každý lingvista. Ale naprosto chápu, že to může být předmětem dalších jednání a kompromisů.
Já bych chtěl reagovat na jednu věc. Já bych fakt nechtěl, abychom do této diskuse táhli náboženství. Mně už to bylo včera předhozeno při nějaké televizní debatě.
Dámy a pánové, já vím, že se to asi jako nenosí a není to běžné, ale já vystupuji, abych se trošku ohradil proti předřečnici, ctěné kolegyně Potůčkové, a budu takhle vystupovat vždycky. Řešte své přívržence Starostů, případně dalších poslanců, ale mluvme každý sám za sebe, případně za svojí politickou stranu, případně hnutí.
Potůčková, už to říkal pan Dufek. Skutečně, není to otázka náboženství. A druhá poznámka. No, já si umím představit, že by o tom proběhlo referendum. Já si to umím představit a skutečně by to reprezentovalo nějaký názor veřejnosti.
Vracíme se do obecné rozpravy.
Hlasování číslo 303, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 304, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Uvidíme. Hlasování číslo 305, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.
Rudolf Šrámek.
Hlasování číslo 306, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 308, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 309, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 310, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Prosím. Kdo je proti? Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Prosím. Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Hlasování číslo 318, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 319, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat.
U hlasování číslo 289 mám "zdržel se", hlasoval jsem pro.
Takže všichni souhlasíme?
Nyní bychom měli hlasovat o příloze en bloc, schválit ta jména všechna en bloc a potom návrh usnesení.
Já se chci zeptat jenom, paní předsedající, ten postup je tedy takový, že my budeme hlasovat en bloc o jménech, která prošla, ano? A následně bude usnesení o těch jménech, která prošla?
Dobrá, tedy na váš návrh nechám hlasovat o příloze toho usnesení, které už bylo načteno, a znamená to tedy, že hlasujeme jenom o těch jménech, která prošla. Ano, je to pravda.
Právo se nepřizpůsobuje lidem, ale lidé se musí přizpůsobovat právu. To bychom se dostali na tak šikmou plochu, že bychom se nestačili za pár roků divit. Toto zkrátka pravda být nemůže a nesmí. A na závěr skončím tím, co včera.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Co se týče postupu, nyní jsou faktické poznámky. Je jich tam pět a jako první s faktickou paní poslankyně Eva Fialová, poté pan poslanec Bernard, Zuna, Balaš a další. Děkuji za dodržení času, jenom velmi poprosím oslovovat mým prostřednictvím.
Ta debata se mi velice líbí, ale chtěl bych narovnat některé věci, abychom to tady dali do rovnováhy. Zaznělo tu několikrát například, že zažíváte ze strany podporovatelů tohoto zákona nenávistné maily, nenávistné příspěvky. Já vás chci ubezpečit, že to samé je na naší straně. Na druhou stranu my jsme nechtěli hrotit diskusi a úplně smlčujeme první homofobní vtip na půdě této Sněmovny za dobu našeho mandátu a nebudeme to dál rozšiřovat, nebudeme se kolem této záležitosti dál motat. A pak tu zaznívají některé argumenty, které je potřeba si říkat, o čem jsou - tři generace že by byly potřebné. Děkuji za pozornost.
Prosím, vaše dvě minuty.
Mě velmi překvapilo to, co tady zaznělo, a sice to, že by se právo mělo, respektive že lidé by se měli přizpůsobovat právu.
Děkuji i za dodržení času a nyní pan poslanec Vladimír Balaš s reakcí, poté pan poslanec Šimon Heller.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl také odmítnout tu právně-filozofickou tezi, že by se lidé měli přizpůsobovat právu, a ne právo lidem. A jenom k té diskusi, která tady zaznívá o tom, jaká je důležitá harmonická rodina.
Dobrý den. Dovolte mi jako velkému odborníku v oblasti financí uvést velmi stručně, o čem ten zákon je. Cílem návrhu zákona je zavedení nového zjednodušeného modelu vyměřování místních poplatků. Já myslím, že to je tak v podstatě v kostce řečeno, co tento návrh zákona obsahuje.
Děkuji, pane navrhovateli.
Krásný dobrý den. Zde dochází ke zvýšení limitu sazby poplatku za komunální odpad. Zde rozpočtový výbor po diskusi přijal souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Štolpa.
Děkuji za slovo. Já se v podstatě vyjádřím k tomu jedinému pozměňovacímu návrhu, kde bylo přijato výborem kladné stanovisko. My jako zástupci hnutí ANO v rozpočtovém výboru jsme pro něj nehlasovali. Musím říct, že jsem z tohoto pozměňovacího návrhu velmi znepokojen a nesouhlasím s ním. Každý, kdo pro tento pozměňovací návrh zvedne ruku, se v podstatě rozhodne opět zvýšit náklady na život občanů, přestože již v minulých týdnech vláda představila konsolidační balíček, který zatěžuje občany vyššími daněmi, omezuje jejich benefity a snižuje růst důchodů. Je těžké přijmout, že se tento trend zvyšování nákladů na život pro občany ze strany pětikoalice neustále opakuje. Je možné vybrat poplatek paušální, poplatek za objem nádoby nebo poplatek za hmotnost odpadu. V této těžké době, kterou procházíme, bychom měli mít na paměti, že je naší povinností chránit občany a pomáhat jim. Zvyšování poplatku za základní služby, jako je svoz komunálního odpadu, je v přímém rozporu s touto zodpovědností. Domácnosti již nyní čelí vysokým životním nákladům, a tak další zatížení jejich rozpočtu může mít negativní dopad na jejich finanční stabilitu a kvalitu života. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že vysoké poplatky za komunální odpad mají vliv na finance rodin a jednotlivců. Pro mnoho občanů je zvýšení těchto poplatků nepřijatelné a může představovat další finanční zátěž, se kterou se budou muset vyrovnat. Zejména pro ty nejzranitelnější skupiny, jako jsou důchodci, rodiny s nízkými příjmy, samoživitelé nebo nezaměstnaní, může být zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu velmi obtížné a přijatelné. Vláda by měla hledat jiné cesty, jak řešit problémy veřejných financí, a neměla by je přenášet na bedra občanů. Existují přece jiné způsoby, jak zlepšit efektivitu a hospodárnost ve veřejném sektoru, které by mohly přinést úspory a snížit potřebu zvyšování poplatků. Je třeba hledat alternativní zdroje financování, které by nezatěžovaly přímo občany, ale například by se zaměřily na zvýšení efektivity veřejných institucí, snížení administrativní zátěže nebo optimalizaci veřejných výdajů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není správné přenášet další břemeno na občany, kteří již nyní čelí těžkostem a finančním výzvám.
Také děkuji a mám zde tři faktické poznámky. Jako první je přihlášená paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Zborovský a pan poslanec Adamec.
Budu velice stručná, já bych jenom chtěla doplnit svého předřečníka. V současné době není jediná obec, která by tuto částku využívala. Nebo kde se ten skvělý nápad vyrojil? To je jedno. Tak mně jenom jde o to, kde se to vzalo nebo na základě čeho jste přišli na tuto částku? Děkuji za odpověď.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady budu mluvit především z pozice toho, že jsem osm let byl starostou obce, kde jsme se komunálnímu odpadu a odpadu celkově věnovali.
Hlasování číslo 254, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 129, proti žádný. Hlasování číslo 255, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 145, proti žádný. Hlasování číslo 256, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 258, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 143, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 259, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 144, proti žádný. Hlasování číslo 260, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 261, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 262, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 263, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 144, proti žádný. Kdo je proti? Hlasování číslo 264, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 265, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 145, proti žádný. Hlasování číslo 266, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 267, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 268, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 269, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 271, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 272, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 273, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Robert Kvile.
Kdo je proti? Hlasování číslo 274, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Hlasování číslo 275, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 138, proti žádný. Hlasování číslo 276, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat.
Jiří Malík.
Hlasování číslo 277, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Hlasování číslo 278, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?
To, že to je politikum, to všichni víme. V žádném případě se nechci vměšovat do samospráv, v žádném případě. Já jsem jenom chtěla vědět, na základě čeho, jestli to byla poptávka starostů nebo koho to byla poptávka, protože určitě to tady jen tak nikoho nenapadlo. Většinou je to nějaká poptávka, která říká: My to potřebujeme zvýšit. Ale mě by zajímalo, proč to chtějí zvýšit, když dneska už to zvýšit můžou a nikdo z nich to nedělá?